Tak aby byl ministrem kultury. To byla priorita, to jsme viděli. Nevyvinuli jste. Jediné, na co jste se zmohla, paní ministryně, výmluva na vašeho koaličního partnera, hnutí ANO. Ale je to buď tím, že to není priorita, nebo jste slabý koaliční partner. Ale abych byl konstruktivní, protože SPD je konstruktivní strana a pozitivní strana, tak vám tady hnedka nabízíme přeci řešení. A podle toho, jak budete hlasovat, tak to zase budeme mediálně komunikovat, protože si porovnáme to vaše vystoupení, které už je v záznamu, jak jste říkala, že jste pro, jako vaše strana. A teď se podíváme na hlasování vašich poslanců. Uvidíme, jak se k tomu postavíte. A protože, jak říkám, hnutí SPD skutečně je pro to, aby všichni rodiče, kteří mají děti do čtyř let, měli nárok na zvýšený rodičovský příspěvek, ne jako vy, co tady předkládáte, že to mají selektivně. A to je opravdu diskriminační a s tím my nesouhlasíme. Takže vy prostě selektujete mezi slušnými pracujícími lidmi, některým dáte, některým ne, ale hlavně necháváte dávky nepřizpůsobivým. A to je ten nejhorší, nejotřesnější stav.
Tak prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, kolegyně a kolegové, já jsem měl připravený rozumný projev za náš poslanecký klub k navrhovanému návrhu zákona o zvyšování rodičovské, ale dovolte mi říct jenom jednu zásadní věc. Dobře víte, že v 10.30 tato schůze má být přerušena. Dobře víte, že napříč celým politickým spektrem si všichni přejeme, aby dnes byla rodičovská, je to jedno, v jaké variantě, my budeme hlasovat ve finále i pro tu vaši vládní variantu, všichni si přejeme, aby byla odsouhlasena. Já tímto nebudu dále prodlužovat diskutování o rodičovské, protože opravdu už nemáme příliš mnoho času. Bohužel nestihneme odhlasovat. Takže já dál k tomu nebudu vystupovat, ale chtěl bych, aby to tady zaznělo: Vaším vystoupením jste zablokovala schválení rodičovské!
Mám zde přednostní právo pana předsedy Výborného. Znovu opakuji, není možné vyhovět faktickým poznámkám, nenacházíme se v rozpravě.
Kdo se tady chová naprosto asociálně, a já si troufám říct, že to je plivnutí do tváře rodičům, kteří čekají na spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku! Paní ministryně tady se svým úsměvem a jájínkovstvím neustále opakuje o tom, jak je potřeba rodičům pomoci. A udělala jediné: zablokovala projednání tohoto bodu a zablokovala to, na co rodiny a rodiče spravedlivě a oprávněně čekají. A my jsme byli připraveni vystupovat velmi stručně a věcně, a paní ministryně ještě před několika dny se dušovala, že je jejím zájmem, aby v pátek byl rodičovský příspěvek skutečně schválen. KDU-ČSL je připravena podpořit ve finále, i kdyby neprošly pozměňovací návrhy paní poslankyně Golasowské, pana kolegy Bauera a dalších, tak jsme připraveni a podpoříme navýšení rodičovského příspěvku. Ale ten, kdo zablokoval to projednání a schválení navýšení, je asociální sociální demokracie. Bohužel, je to tak za podpory hnutí ANO a KSČM.
Mám zde další dvě přihlášky s přednostním právem.
V nákladech uvedených v písmenech a) až d) se zohlední režijní náklady spojené se správou pojistných a zajistných závazků. Režijní náklady se přiřazují realisticky, objektivně a soustavně k těm částem nejlepšího odhadu, ke kterým se vztahují. Při hrubém výpočtu nejlepšího odhadu se přihlíží k nákladům v souvislosti se zajistnými smlouvami a zvláštními účelovými jednotkami. Projekce nákladů vychází z předpokladu, že pojišťovna či zajišťovna v budoucnosti získá nové smlouvy. Jak je to s opcemi a finančními zárukami. b) všem faktorům, které mohou mít vliv na pravděpodobnost, že pojistníci uplatní smluvní opce nebo realizují hodnotu finančních záruk. Nejlepší odhad se vypočte transparentně a takovým způsobem, který umožní přezkoumání metod výpočtu a výsledků, které z něj vyplývají, kvalifikovaným odborníkem. Pokud je metoda výpočtu založena na údajích ze seskupených pojistných smluv, pojišťovny a zajišťovny zajistí, že seskupení smluv vytváří homogenní rizikové skupiny, které přiměřeně odrážejí rizika jednotlivých pojistných smluv zahrnutých do těchto skupin. Pojišťovny a zajišťovny analyzují jednak to, do jaké míry závisí současná hodnota peněžních toků na očekávaném výsledku budoucích událostí a vývoji, a také to, jak by se skutečný výsledek v určitých situacích mohl odchýlit od očekávaného výsledku. Projekce peněžních toků používané při výpočtu nejlepšího odhadu pro závazky ze životního pojištění se pro každou pojistnou smlouvu provádějí odděleně. Jaké jsou závazky z neživotního pojištění: Nejlepší odhad závazků z neživotního pojištění se vypočítá samostatně pro rezervu na pojistné a pro rezervu na nevyřízené pojistné události. Projekce peněžních toků pro výpočet rezervy na pojistné zahrnují pojistné plnění, náklady a pojistné vztahující se k těmto událostem. a) celé portfolio pojistných a zajistných závazků pojišťovny nebo zajišťovny, která vypočítává rizikovou přirážku, je převzato jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, což je referenční podnik;
Zde bych ráda zdůraznila, že valorizaci velmi podporuji a dlouhodobě jsem její zastánkyní, protože kdyby nebylo sociální demokracie, tak máme rodičovskou příští rok stále 220 tisíc. Já bych ráda připomněla, že psaní zákonů má svá pravidla, tradici a je potřeba je dodržovat. A omlouvám se, ale nepomůže tomu ani odkaz na žádnou kalkulačku. Zatímco v lednu bude mít maminka rodičovský příspěvek například 301 tisíc, jiná maminka, která ho začne pobírat v listopadu, ho bude mít o 10 tisíc vyšší, to znamená 311 tisíc. Jak tohle chcete vysvětlit maminkám, které mají téměř stejně staré dítě a hrají si na jednom hřišti?
Rozumím, paní ministryně, sněmovna je neklidná, protože by se chtěla zapojit do diskuse, nicméně budeme muset vyčkat.
Znamená to tedy, že když se rodič rozhodne přerušit, respektive ukončit dříve čerpání rodičovského příspěvku a následně o něj znovu požádá, nově bude mít nárok na celkovou valorizovanou částku ke dni opětovného požádání, a nikoli na původní vyměřenou částku. Nemohu také vynechat ani administrativní zátěž a nepřehlednost celého systému. Stabilně máme zhruba 110 tisíc , které se každý rok narodí. Návrh ale skrývá i reálné riziko snížení celkové částky rodičovského příspěvku. Na rozdíl od valorizace důchodů totiž pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové nemyslí na situaci, kdy bude reálně klesat mzda. Podle návrhu by v takové situaci výše rodičovského příspěvku klesla. A já se ptám: To skutečně chcete, aby v hospodářské recesi reálně výše rodičovského příspěvku klesla? Bylo to zamýšleno tímto pozměňovacím návrhem? Já si myslím, že je to velmi nežádoucí. Je to velmi špatně. V kontextu změn, které nás čekají, jediné, čeho bychom touto změnou docílili, je neuvěřitelný zmatek a několikanásobné koncepční změny pro rodiny s dětmi, s malými dětmi, v takto krátkém časovém úseku ani ne dvou let. A opět, podle mého názoru by se přesně takto legislativa tvořit neměla. Zdůrazňuji, že máme povinnost směrnici implementovat. Prosím tedy, pojďme ukončit ty diskuze, že to je možnost. My máme povinnost směrnici implementovat. Směrnice však neupravuje pouze oblast péče o malé děti, ale celkově možnosti slaďování práce a rodiny. Obsahuje požadavky i směrem k ošetřovnému nebo například i k pracovním podmínkám rodičů. Já se domnívám, že pro naši právní úpravu systému mateřské a rodičovské se jedná o tak velký zásah, že by bylo vhodné celý systém kvůli té Work-Life Balance směrnici přehodnotit, zjednodušit, koncepčně pročistit při současném zachování maximální svobody volby životní strategie pro všechny rodiče. Tím se v podstatě do toho systému zavede automatický valorizační mechanismus, který bude srozumitelný a spravedlivý. Rodiny budou moci plánovat svůj rodinný život a nebude docházet k tak velkému propadu životní úrovně. Jak už jsem zmiňovala, myslím si, že je strašně demotivující pro většinu mladých lidí, když narození dítěte znamená propad životní úrovně. To chceme měnit, všechny ty návrhy, které mám připravené, už jsem zmiňovala. Já dlouhodobě tvrdím, že naše rodinná politika má své nedostatky. Pro přehlednost, o dopadech tohoto pozměňujícího návrhu vám uvedu příklad. Protože si myslím, že to je opravdu skutečně dobře míněno, ale ještě jednou, problém spočívá v detailech. Nějaká osoba vlastní bytový dům s 20 bytovými jednotkami. Sám tento vlastník bydlí v rodinném domě někde jinde. V bytových jednotkách ve svém bytovém domě poskytuje bydlení nízkopříjmovým domácnostem. Ze šetření se potvrdí, že v bytech žijí osoby, které vlastník uvedl na jednotlivých žádostech, a že zároveň vlastník nebydlí v žádném z uvedených bytů, protože bydlí jinde. Takže podmínky dle litery zákona budou splněny. Úřad práce takhle navrhovaného textu zákona umožní vlastníkovi přiznat příspěvky na bydlení na všech 20 bytů. Příspěvek však bude přiznán vlastníkovi a vyplacen vlastníkovi. Já si myslím, že tato situace je nepředstavitelná. Já si myslím, že tohle nechceme. Rozumím tomu, že Úřad práce by si v případě takového pozměňovacího návrhu mohl zákon vykládat po svém, aby to kopírovalo dnešní nastavení, a to půjde až do doby, než nás někdo z těch obchodníků s chudobou postaví před soud. V podstatě dáme spravedlnosti opět na frak. Ale rozumím tomu a ještě jednou to opakuji, že to paní poslankyně myslela dobře. A opakuji ještě jednou, v prosinci vysíláme do mezirezortního připomínkového řízení komplexní vládní návrh, kde toto bude podchyceno. V tomto návrhu je zachována podmínka trvalého pobytu a nově se doplňuje podmínka užívání bytu. Je zde nesprávně použit pojem skutečný pobyt, který nesouvisí s trvalým pobytem ani s užíváním bytu. Z tohoto důvodu dávám negativní stanovisko k oběma návrhům. A protože vás pravděpodobně bude zajímat, čeho se ten vládní návrh bude týkat, tak my v té revizi dávek, v tuto chvílí tomu říkáme inventura dávek, připravujeme tyto následující změny: Zásadní zjednodušení a zpřehlednění celého systému. Chceme, aby výplata dávek byla podmíněna aktivizací dotyčných osob. Já opakovaně říkám, že obchod s chudobou neporazíme, pokud lidé, kteří žijí ve vyloučených lokalitách a jsou vlastně chyceni v tomto systému, dokud nebudou pracovat. Chceme změnit nastavení normativů, to znamená, chceme reálnější zastropování dávek a dát možnost obcím výši těchto dávek ovlivňovat. To jsou ty naše představy. Je možné, že v příštích týdnech tam některé konkrétní návrhy ještě přibudou. Pokud bych měla popsat pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové jednou větou, použila bych výraz zvolená cesta je neúměrná k dosaženému výsledku. Ve srovnání s valorizací důchodů lze totiž velmi jednoduše poukázat na nelogičnost tohoto návrhu. To u důchodů nelze. Vysvětluji ještě, že ukončit a obnovit rodičovskou lze každý měsíc, její rychlost lze měnit jednou za čtvrt roku. Pokud se bavíme o valorizaci ke dni vzniku nároku na dávku, bavíme se o rodičovské, u důchodů k tomu dochází pouze jednou ročně. Nicméně v provazbě na to každoměsíční umožňující obnovení a pozastavení rodičovské by tak vznikl prostor pro znovupodání a zastavení, a tím pádem bychom podpořili účelovou manipulaci a spekulaci kvůli výši rodičovské, která bude každý měsíc vyšší a vyšší. Zásadní rozdíl pak je, že rodičovská není pojistná dávka. Zatímco důchod je přiznáván v různé výši dle odpracovaných let a výše předchozího výdělku, rodičovská je u nás koncipována jako jednotná dávka stejná pro všechny, určená celkovou cílovou hodnotou, která s odpracovanými roky nesouvisí. Další dva pozměňovací návrhy paní poslankyně Richterové upravují to samé, proto se k nim vyjádřím najednou. Návrhy zvyšují maximální hranici měsíčního čerpání příspěvku pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl příliš nízký. To znamená, jedná se o podporu těch, co před narozením dítěte nepracovali. Ti, kteří pracovali, díky předchozím příjmům mohou čerpat vyšší částky až do výše své peněžité pomoci v mateřství. A zde upozorňuji, že u rodičovského příspěvku lze dokládat příjmy jak otce, tak matky. Navrhovatelka argumentuje zejména návratem do práce a tím, že vlivem prodloužení celkové doby pobírání rodičovské přesáhneme ochrannou lhůtu v zaměstnání po dobu tří let. Ochranná lhůta tří let se přece vztahuje na zaměstnance, kteří předtím pracovali. Ale vy tady mluvíte o lidech, kteří nepracovali, nemají stanovený denní vyměřovací základ. Chci také zdůraznit fakt, že když umožníme těmto rodinám čerpat rodičovský příspěvek ve vyšších částkách a vyčerpat tak celý příspěvek dříve, jediné, čeho docílíme, je to, že se dříve propadnou do systému hmotné nouze. A znovu opakuji, že se tady bavíme o rodinách, kdy ani jeden z rodičů předtím nikdy nepracoval. To znamená, my jim umožníme rychlejší čerpání rodičovské a ti se propadnou do systému hmotné nouze. Ještě další věc, aspekt tohoto návrhu. Rodičovská, jak je dnes nastavena, tak ta přeci nikomu nebrání návratu do práce. To znamená, to je další úvaha, která neodpovídá zdůvodnění toho pozměňovacího návrhu.
Znovu požádám kolegy, kteří jednají o něčem jiném, aby ta jednání přesunuli mimo sál.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vidím, že už někteří z vás jste netrpěliví a rádi byste zvedli ruku pro vyšší rodičovskou. Já jsem za to osobně moc ráda a děkuji vám za všechny maminky a tatínky, kteří jsou na tom stejně. Děkuji vám tedy, že podporujete návrh sociální demokracie, kterým vlastně zamýšlíme podporovat pracující rodiny s dětmi. Jak jsem ale uvedla již na začátku, tímto návrhem, touto finanční injekcí podpora rodin teprve začíná. Cílem novely je právě rychlá finanční injekce, rychlá finanční pomoc rodinám s malými dětmi předtím, než odstraníme zásadní koncepční nedostatky české rodinné politiky. A to je právě nedostupnost jeslí, zde mám připravený návrh, nedostupnost částečných úvazků, zmiňovala jsem, zde mám připravený návrh, který jde na vládu, a v neposlední řadě také nedostupnost bydlení pro mladé rodiny s dětmi. Já si opravdu myslím, že se musíme vrátit ke konceptu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi. Všichni se asi shodneme, že tuto finanční injekci si mladé rodiny s dětmi rozhodně zaslouží. Tato změna měla být již dávno přijata, tak aby rodiny věděly, na čem jsou, a mohly skutečně solidně plánovat. Pojďme tedy nyní splatit náš dluh vůči rodinám s malými dětmi a rodičovský příspěvek navýšit na 300 tisíc korun.
Vidím zde nějaké přihlášky. Nicméně než dám slovo místopředsedovi Okamurovi, tak vás seznámím s omluvenkami.
Paní ministryně Maláčová za ČSSD nám řekla, že navrhuje vyřadit velkou část rodičů s dětmi do čtyř let z toho, aby dosáhli na zvýšený rodičovský příspěvek.
Děkuji za potlesk, hezké odpoledne.
Tak prosím.
A víte, jak je to dnes? Dnes je to zhruba polovina. Dosadit si může každý sám - jídlo, plenky, hračky, hygienické pomůcky či léky.
Já bych znovu vyzval Poslaneckou sněmovnu ke klidu. Již jednáme, takže prosím ty, kteří nechtějí projednávat tento bod nebo něco jiného, tak aby nás opustili a jednali v předsálí nebo někde jinde.
Také bych ráda připomněla, že rodičovská není dovolená, ale tvrdá práce. Krásná práce, ale přesto tvrdá. Už teď mi přijde velmi nespravedlivé, aby si mladí lidé museli na založení rodiny našetřit. Víme, že plenky a umělá výživa jdou měsíčně v nákladech do tisíců. I právě tohle chce sociální demokracie změnit, protože lidé, kteří dělají všechno správně, pracují, platí daně, vychovávají své děti, pečují o své blízké, ti musejí mít v našem systému oporu a pro ty by měla fungovat velmi kvalitní sociální politika. Já připomínám, že v naší zemi stále platí, že lidé chtějí mít alespoň dvě děti.
Skutečně tady probíhá spousta dalších jednání a není dobře slyšet.
Člověk by měl už strach, že rodičovská poslance a poslankyně nezajímá. Myslím si, že z devíti subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně není jediný, který by byl proti. Já ale připomínám, že to byla sociální demokracie, která navýšení rodičovské prosadila do vládního programu, protože víme, že rodičovská, to znamená, finanční podpora během prvních několika let po narození dítěte, kdy matka musí o dítě pečovat, je klíčová. Taky asi víte, že cesta sem do třetího čtení byla velmi trnitá. Nicméně před rokem, když se o této variantě rozhodovalo, tak jsem byla osamocená jako kůl v plotě a ze všech stran jsem poslouchala, jak rozhazuji. Zejména ze stran, které nyní navrhují rodičovskou pro všechny - Piráti, KDU, ODS. Ale víte, proč tomuto návrhu, vašemu náhlému sociálnímu procitnutí nevěřím? V letech 2008 a 2009, bavíme se o pravicové vládě Mirka Topolánka, jste nechali rodiny platit poplatky u lékařů i za děti, i za novorozence. Tomu říkám cit pro rodinu! A v téhle podpoře jste pokračovali i v době, kdy už jste ve vládě díky bohu nebyli. Zatímco sociální demokracie protlačila před několika lety garanci míst v mateřských školkách i pro dvouleté děti, protože ne všechny děti se narodí s provazbou na začátek školního roku, ODS nenapadlo nic lepšího, než navrhnout zrušení této garance. Často právě rozhoduje o tom, jestli budou mít rodiny další dítě, a v českých podmínkách se bavíme o druhém dítěti, to znamená, pokud máme dostupnou předškolní péči, tak často to rozhoduje o tom, že se rodiny, pracující rodiny s dětmi, rozhodnou pro druhé dítě, které v českých podmínkách tolik chybí. Takže peníze jste chtěli vybírat i od novorozenců a jistotu, kterou jsme rodinám v jednu chvíli dali, jste záhy zrušili. Tomu říkám představa pravicové rodinné politiky v praxi! A proto si myslím, že to nebude s vaším sociálním cítěním tak horké. Ale to byla jen malá odbočka. Rozhodli. Sociální demokracie od začátku chtěla pomoci všem rodinám, protože si myslíme, že takto by to bylo nejspravedlivější. Nicméně tak aby nakonec neostrouhali úplně všichni, začali jsme projednávat jiné varianty. A výsledek? Výsledkem je koaliční kompromis, který není dokonalý. A já se za takový kompromis nestydím. Rodičovský příspěvek, tak jak je nastavený v České republice, je poměrně složitý, nicméně tato složitost a komplikovanost nám dává svobodu rozhodnutí. Tato komplikovanost umožňuje, že každý si může nastavit jednu z nejprivátnějších věcí ve svém životě, rodinný život, tak jak uzná za vhodné. Lidé, kteří se chtějí brzy vrátit do práce, mohou a dostanou podporu od státu. Možnost vyčerpat 80 tisíc navíc se bude odvíjet od dvou faktorů. To znamená, zbývající počet měsíců do čtvrtých narozenin a čerpat lze měsíčně ta maximální výše dle mateřské. Úprava pomocí přechodného ustanovení je naprosto standardní věc, prostřednictvím které přechází stará legislativa do nové. A protože se v mediálním prostoru objevují námitky, že je to protiústavní, tak bych ráda na to reagovala. Já si myslím a jsem přesvědčená, že to protiústavní není. Rozhodovat se o tom ale nemůžu ani já, ani vy, o tom může rozhodnout jedině Ústavní soud. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, u rodičovské jsme ve finále, ale navýšením rodičovské podpora rodin v České republice této vlády nekončí. Chci, aby české rodiny měly takovou pozornost státu, jakou mají ve vyspělých zemích. Chci, aby založení rodiny nebylo vnímáno jako propad životní úrovně. Proto mám v legislativním procesu již celou řadu konkrétních návrhů, které právě komplexně řeší podporu rodin v České republice a její největší nedostatky. Je to podpora jeslí, chceme využít fungující dětské skupiny, přicházíme se systémem státního financování a zlepšujeme některé věci u dětských skupin a necháváme to dobré, co je na dětských skupinách. Přicházíme s podporou flexibilních forem práce. To také chceme změnit a pracujícím rodinám s dětmi pomoci. Ale teď už k jednotlivým pozměňovacím návrhům. V nečekaném záchvatu sociálního cítění pan poslanec navrhuje rozšíření rodičovské na všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let. To znamená, můj původní návrh, který jsem prosazovala od začátku a který je podle mého mínění spravedlivý a nejspravedlivější. A udělala jsem maximum pro to, aby prošla. To jsem ale již zmiňovala v úvodu. Chci upozornit na to, že bez tohoto politického kompromisu by hrozilo, že nakonec ostrouhají všechny rodiny a že by se rodičovský příspěvek nezvedl nikomu. Možná, že kdyby pravice místo strefování se do mě a poukazování na rozhazování, kterého se teď sama účastní, můj návrh podpořila před rokem stejně hlasitě jako nyní, možná by to dopadlo jinak. Já jsem mu říkala, že s ním soucítím. Problém je ale v tom, že tento návrh je v zásadě nerealizovatelný, protože zavádí nárok na jednorázovou výplatu zvýšené částky, a to i zpětně. Nezavádí ale samotný proces, který by k této jednorázové zpětné výplatě vedl, a je tedy legislativně technicky špatně. S tím, že se zavádí degresivní výpočet celkové částky ve vztahu k věku dítěte. V zásadě se tak jedná o jednu z variant, kterou jsme na jaře tohoto roku na Ministerstvu práce a sociálních věcí zvažovali v rámci koaličních jednání, ale kterou jsme jako model, který přináší více komplikací než užitku, zavrhli. Návrh zároveň obsahuje legislativní chyby, protože pan poslanec upravuje nárok na částku 80 tisíc, ale v reálu, tak jak je tento pozměňovací návrh napsaný, rodiny se staršími dětmi nebudou mít nárok na celou tuto částku a dostanou jen poměrnou část odvíjející se od věku dítěte nebo respektive od zbývajícího věku dítěte do čtvrtých narozenin. Proto k tomuto návrhu na rozšíření okruhu rodin zaujímám negativní stanovisko. K návrhu zaujímám negativní stanovisko, protože se jedná o úpravu v gesci Ministerstva zdravotnictví a nesouvisí se zákonem o státní sociální podpoře.